Vybíráme ze 24 kandidátů 13, tak prosím o pečlivé vyplnění těch lístků, jak to vždy opakuji. Kolečka a křížky na ta čísla, musíte označit všechny kandidáty, abychom neměli zbytečně neplatné lístky.
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení členové vlády, na začátku přijměte moji omluvu nepřítomnosti na minulém jednání. Byl jsem na jednání ministrů kultury v Sofii, takže jsem se v uvozovkách neflákal a samozřejmě rád se nyní zapojím do diskuse. Fond je v současné chvíli samostatnou právnickou osobou, je zapsán v obchodním rejstříku a je spravován Ministerstvem kultury. Její členové jsou právě voleni vámi, Poslaneckou sněmovnou. Jenom bych stručně řekl, nebudu se zabývat historií, možná jste cosi zaslechli o Lotynce a musím říci, že v tuto chvíli všechny závazky a všechny problémy, které Státní fond kultury měl, jsou zažehnány. V podstatě od roku 2012 už pracuje naplno, bez problémů, saturován různými zdroji, které jsou pronájmy. Máme pronájmy z domu U Hybernů, dům U Černé Matky Boží a Národní dům na Vinohradech.
Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové. Navrhuji zamítnout tento zákon v první čtení.
Dobře. není zájem o další vystoupení. Nemáte zájem o závěrečná slova. Takže přistoupíme k hlasování o předloženém návrhu. Návrh na zamítnutí byl zamítnut. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Já se táži, zdali někdo navrhuje přikázání jinému výboru jako garančnímu. Není tomu tak. Takže přistoupíme k hlasování. Zahajuji hlasování teď. Kdo je proti? Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavně právnímu výboru jako garančnímu a návrh byl přijat. Tak se vyjádřete, prosím vás. Máte slovo. Prosím, aby předložený návrh uvedl zástupce navrhovatelů poslanec Jakub Michálek.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené paní kolegyně, vážení kolegové, dámy a pánové, dovolte mi, abych stručně odůvodnil sněmovní tisk 50, který se týká změny zákona o registru smluv a změny zákona o svobodném přístupu k informacím. Ten zákon řeší dva základní okruhy. A za druhé reaguje na výjimku, která v dnešní době platí pro společnosti, jako je ČEZ, se zveřejňováním smluv. Dovolte mi, abych nyní návrh podrobněji odůvodnil. Podle Parlamentního institutu tady máme stanovisko, které jste obdrželi. Navrhovaná novela posiluje právo na informace od právnických osob, které jsou plně nebo částečně vlastněny státem nebo veřejnoprávními subjekty. Upřesňuje tyto záležitosti tak, aby nedocházelo ke sporům ohledně výkladu dosavadní úpravy, a navržená novela nijak nezasahuje do práva EU. Ta novela je velmi stručná. Bohužel v minulém volebním období tady došlo k tomu, že některé akciové společnosti dostaly výjimku, a to konkrétně akciové společnosti, které vydaly cenné papíry, se kterými se obchoduje na regulovaném trhu. Původně byla tato výjimka zdůvodňována tak, že se bude vztahovat pouze na společnost ČEZ. Můžete se ptát - proč zrovna vydaly dluhopisy? No protože dluhopisy jsou také cenné papíry.
Z toho na kulturní projekty rozdělujeme 28 milionů. Ten fond je docela funkční a využívaný různými kulturními subjekty. Čili jsou to částky spíš na takové menší projekty, které podporují zejména regionální kulturu, a to úplně ve všech uměleckých oborech. Návrhy podává ministr kultury, což dnes máme před sebou. Členství v radě je veřejnou funkcí a chtěl bych zdůraznit, že je čestné, není honorováno a je nezastupitelné. Ale mají u nás dobrý oběd v závodní jídelně. Ty máte před sebou. Já bych chtěl říct, že opravdu, jak jsem si pročítal životopisy těchto kandidátů, jsou to osobnosti významné, výrazné, které v kultuře mají opravdu zkušenosti. Mám připravené životopisy, jsem připraven k některým členům, pokud se budete ptát, vám dát informace.
Děkuji. Kdo se dál hlásí do rozpravy? Nikoho nevidím.
V souladu s jednacím řádem Sněmovny musíme rozhodnout hlasováním o tom, že volba bude provedena tajných způsobem. Takže nejdříve, pane předsedající, prosím, abyste nechal hlasovat o té tajné volbě.
Děkuji vám. Návrh byl přijat.
Ten lístek bude složitější, delší na vyplnění.
Bod 52 je také přerušen. Dobře - tak za pět minut jedna - stihneme členové organizačního výboru?
Ústavní soud na základě návrhu, který posílal právník pan Pokorný, který zastupuje ČEZ, řekl, že je možné, aby státem vlastněné společnosti zveřejňovaly smlouvy, ale musí to být zákonem dostatečně jasně uvedeno. Registr smluv má preventivní účinek. Pomáhá tomu, aby osoby, které hospodaří s majetkem státu nebo ve státech ovládaných společnostech, hospodařily s péčí řádného hospodáře, a omezuje korupční potenciál. Máme celou řadu příkladů, které ukázaly fungování registru smluv v praxi. To, že Všeobecná zdravotní pojišťovna si platí propagaci na Parlamentních listech, to, že nákupy nemocnic jsou v některých případech bez soutěže a že jsou některé práce Ředitelství silnic a dálnic předražené. Závazek k tomu, že dojde k rozšíření působnosti registru smluv i na společnost ČEZ, byl i v první verzi programového prohlášení vlády. Ten poslední důvod, který je samozřejmě nejdůležitější, je, aby byly nastaveny účinné mechanismy veřejné kontroly, o kterých mluví Nejvyšší správní soud ve své judikatuře. Ostatně pokud se tady mluví o tom, že podle státní strategie v oblasti energetiky má stát dát 200 miliard korun na dostavbu dalšího bloku jaderné elektrárny Dukovany, tak já si nedovedu představit, že bychom dali 200 miliard korun do černé díry nebo schránky, o které vůbec nevíme, jak s těmi penězi hospodaří, kde není absolutně žádná veřejná kontrola. Tyto kontrolní mechanismy zde nejsou a o to více jsou důležité mechanismy veřejné kontroly. Samozřejmě proti těm důvodům přijetí rozšíření zákona o registru smluv na ČEZ stojí naprosto legitimní otázka toho, aby tyto společnosti nebyly znevýhodněny v čistě konkurenčním prostředí. Protože některé státní firmy skutečně podnikají v prostředí, které je čistě konkurenční, a tato otázka je zcela legitimní. Pokud se ukáže, že jsou i nějaké další informace, které je nutné z důvodu zajištění pozice v konkurenčním prostředí utajovat, a budou velmi specificky vymezeny, tak o nich pojďme určitě diskutovat. Můžeme to probrat v rámci druhého čtení, v rámci pozměňovacích návrhů na výboru, ale zatím o žádných takových konkrétních skutečnostech nevím. Když se podíváme na případy například národního podniku Budějovický Budvar, tak ty smlouvy, které zveřejňuje, tak v nich nejsou v některých případech ceny, pokud to spadá pod obchodní tajemství, nejsou tam v některých případech i dodavatelé, smluvní partneři. Ještě bych se chtěl věnovat jedné poznámce, která zazněla ve stanovisku Parlamentního institutu. Jsou to ty spolky, ústavy, nadace, nadační fondy a další podobné organizace, neziskové organizace. No a samozřejmě nikdo neví, jak hospodaří. A je naprosto legitimní, aby se veřejnost ptala, kam mizí ty stovky tisíc, miliony korun, které v České republice tímto způsobem unikají. Ty peníze vznikají na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci, v podstatě se generují ty příjmy tímto způsobem a je logické, aby i v tomto případě existovala veřejná kontrola. Čili, dámy a pánové, dovolte mi, abych se nyní přiblížil k závěru.
Já si myslím, že poslanecké iniciativy tady byly, jsou a budou a buď slouží jako určitá reklama subjektů předkladatelů, anebo se snaží řešit určité legislativní vakuum. Ale řekněme si rovnou, jestli je tedy průchozí se bavit na půdě tohoto nosiče, anebo jestli máme vyčkat v klidu, až to vládní legislativní kolečko skončí a dostaneme do rukou nějaký tisk, který bude nepochybně možné ještě dál upravovat. Pochopitelně lze vést abstraktní debaty o tom, že špatná regulace vytěsňuje šedou ekonomiku do černé. No tak se ale bavme konkrétně, protože nechceme zrušit regulaci, chceme ji pouze zkvalitnit. Tak se bavme o tom, která regulace je optimální. Takže my jsme připraveni spíš na ten vládní nosič a tomu odpovídá i stanovisko k tomuto návrhu zákona.
Já vám děkuji, pane poslanče. Jako další řádně přihlášený - pan poslanec Jan Skopeček a připraví se pan poslanec Juránek, který se přihlásil s řádnou přihláškou.
Dobré dopoledne, kolegyně, kolegové. Já bych také chtěl podpořit tento návrh a poprosit vás, abyste ho poslali do dalších čtení, kde jistě může doznat nějakého kompromisu. Je to dáno slabostí českého kapitálu. A já mám pocit, že je velký úkol před námi na několik desetiletí pracovat na tom, aby český kapitál nabýval na síle, aby byl pokud možno stále významnější a jeho podíl na českém hospodářství rostl. V okamžiku, kdy tam přibude elektronická evidence tržeb, tak samozřejmě pro řadu takových lidí může to rozhodnutí znamenat, že se raději do toho podnikání nepustí, že se raději nechají zaměstnat buď v té zahraniční velké korporaci, nebo ve státním sektoru. A já nemám pocit, že tuto páteř české ekonomiky bychom měli těmito regulacemi ničit.
Děkuji panu poslanci Skopečkovi a nyní tedy jestli... Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Přistoupíme k hlasování. Kdo je proti, stiskněte tlačítko a zdvihněte ruku. Výsledek byl přijat. Konstatuji tedy, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru. Tímto můžeme tento bod ukončit. Budeme pokračovat ve standardním projednávání. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, o tom, jak funguje na Hradě pan kancléř Mynář, už v minulosti mluvilo kriticky hodně z nás. A zřejmě se to bude opakovat, protože kolem pana kancléře vznikají nové a nové aféry. Bohužel jak se v uplynulých letech jasně ukázalo, kritika nestačí.
Prosím, paní poslankyně. Prosím, paní poslankyně.
Má proto parlament mlčet? Je ale zřejmé, že jen upozorňovat na kancléřovy přešlapy je málo. A parlament má i jiné možnosti. Může třeba zřídit vyšetřovací komisi anebo změnit zákon, který chod Kanceláře prezidenta republiky upravuje. A přesně o to se snaží naše předloha. Navrhujeme, aby kancléř prezidenta republiky musel být držitelem bezpečnostní prověrky na stupeň přísně tajné. Odpovídá to významu funkce a srovnání s jinými kancléři je při vší úctě absolutně mimoběžné. Odpovídá to také starším výrokům prezidenta Zemana i pana Mynáře. Ten si o tento stupeň prověrky dokonce zažádal. Pojistkou našeho návrhu je ustanovení, které říká, že pokud kancléř do roku prověrku nezíská, jako kancléř končí. A navíc zabíjí dvě mouchy jednou ranou. Takže pokud má někdo potřebu pojmenovávat tento zákon jako lex Mynář, měl by název rozšířit na lex Mynář a Nejedlý. Tito pánové nedělají prezidentu republiky dobrou službu. Význam tohoto problému je takový, že musí být diskutován ve výborech Poslanecké sněmovny a já vás prosím, abyste náš návrh do těchto výborů poslali. Jedině tak zabráníme tomu, řečeno slovy pana premiéra, aby pánové Mynář a Nejedlý i nadále dělali byznys na prezidentovu hlavu.
Děkuji navrhovatelce paní poslankyni Věře Kovářová a já vás znovu prosím o klid. Buďme gentlemani vůči dámám.
Tisk byl také projednán volebním výborem. Prosím zpravodaje volebního výboru pana poslance Kolovratníka, aby nás informoval o jednání výboru a také přednesl návrh usnesení.
Bude podobná těm předcházejícím dvěma bodům, protože je to de facto stejný příběh. Jak bylo řečeno, obě veřejnoprávní média - v tomto případě diskutujeme o rozhlase, ale týká se to i televize - podávají ze zákona Sněmovně dvě zprávy za každý rok. O tom všem bylo diskutováno, bylo to vysvětleno.
Děkuji. Nejprve otevřu obecnou rozpravu. Nemám žádnou přihlášku, tak ji končím.
Návrh usnesení je fakticky stejný.
Děkuji. Žádné přihlášky nemám, takže ji končím. Budeme tedy hlasovat. Končím tento bod.
Jednalo se o sněmovní tisk 828, který byl schválen velkou většinou poslanců. My jsme dostali takovou informaci, že o tom v nejbližších měsících Ústavní soud bude rozhodovat. Petenti ve své petici uvedli jako hlavní důvod pro změnu takzvaného protikuřáckého zákona neodůvodněný zásah do svobody občanů a současně upozorňovali i na zmaření investic tisíců majitelů barů a restaurací. Zákaz kouření ve vnitřních prostorách provozoven stravovacích služeb by měl přispět mimo jiné ke snížení výskytu kouření mladých lidí, kteří začínají kouřit právě v těchto typech zařízení. Na opodstatněnost a veřejnou podporu zavedení úplného zákazu kouření v restauracích dlouhodobě poukazují některé občanské iniciativy i průzkumy veřejného mínění. Ministerstvo zdravotnictví se zabývalo -
Já se velmi omlouvám, paní poslankyně. Snažil jsem se uklidnit kolegy, kteří diskutují, a nebyl jsem úspěšný, tak to zkusím ještě jednou a důrazněji.
Já jsem se rozhodla, udělám tak za chvíli, že podpořím návrh pana poslance Michálka, a to z prostého důvodu. Já to vím, protože jsem se toho účastnila jako náměstkyně ministra. Ale jenom pro vaši informaci, než se rozhodnete. Všechny ostatní, nebudu je vyjmenovávat, abych vás nezdržovala, všechny ostatní mají transponováno stejným způsobem. A to prosím vás bez toho úzkého hrdla, které navrhuje pan poslanec Michálek ve výši 500 tisíc korun. A já s tím úzkým hrdlem souhlasím. Tyto země všechny, ty ostatní, mají transponováno bez úzkého hrdla, to znamená na jakékoliv transakce.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Povinnost mlčenlivosti advokáta je základním předpokladem pro poskytování právní pomoci. Řeknu něco nepopulistického vůči vám. Ale včera schválíme evropský zatykač a dneska tady schválíme prolomení mlčenlivosti advokátů? Já si nemyslím, na rozdíl od některých tady, že obhajoba je součástí obžaloby. Doufám, že nás takových bude více. Tak vám poradím: třeba ještě zavedení znovu mučení také výrazně zvýší daňovou výtěžnost a můžete to obhajovat naprosto stejnými konstrukcemi. Děkuji vám za pozornost.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Dámy a pánové, já se ve svém vystoupení chci vyjádřit ke dvěma věcem. Nejvyšší soud se k tomu několikrát vyjadřoval a rozhodl, že takový podnikatel právo na tento úrok má. A mně se to nelíbí, protože tady máme na jedné straně podnikatele, který díky nezákonnosti postupu správce daně má právo na úrok, a pak tu máme podnikatele, který nemá nárok na tento úrok. Myslím si, že tady vznikla velká nerovnost před zákonem a měli bychom ji zhojit, a proto předkládám tento svůj pozměňovací návrh. Tak to by bylo jenom stručně vyhodnocení, já už jsem k tomu vystupoval a podrobné zdůvodnění najdete ve svých materiálech. Nejzářnějším příkladem je zneužívání zajišťovacích příkazů. A vy tady přicházíte s velmi vágní formulací. Vy říkáte, že je to velice přesné. Ale dovolte mi, abych vám zase ocitoval - ten váš návrh typu "skutečnosti nasvědčující tomu", to není přesně vymezená formulace, to je skutečně velmi vágní. Nedošlo nebo nedojde ke splnění daňové povinnosti. Není tam ani jeden kontrolní mechanismus v tom vašem návrhu. Není tam nic řečeno, jak ten úředník má postupovat. Je to na vůli, mnohdy na zlovůli toho úředníka. A my všichni víme, že se to nebude vykládat podle toho, jak chcete vy, aby se to vykládalo. Vždycky se ve státní správě najde někdo, kdo si to bude vykládat nejhůře pro ten daňový subjekt. A to se stane. A bude to vaše přímá odpovědnost, vás a vaší politické strany, a jdete tím proti svému vlastnímu programu. K naplnění smyslu právní pomoci a ochrany soukromí je třeba zajistit, aby komunikace mezi advokátem a klientem probíhala bez zábran.
Milé kolegyně a kolegové, hezké odpoledne přeji všem. Tato myšlenka se možná vrátí do Sněmovny daleko později. Pokud jde o uplynulé období, řekněme rok 2016, tak toho již bylo za půl bilionu.
Otevírám obecnou rozpravu, do které není nikdo přihlášený, ani nevidím nikoho, že by se hlásil. Takže obecnou rozpravu končím. Ptám se paní ministryně a pana zpravodaje, zda mají zájem o závěrečné slovo? Nemají. Takže se budeme zabývat přikázáním výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o garančním výboru. Navrhuje prosím někdo, aby byl garančním výborem jiný výbor? Takovýto návrh nevidím. Zahajuji hlasování. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Děkuji paní ministryni a panu zpravodaji. Paní ministryně Němcová se omlouvá z dnešního jednání od 15 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Pan poslanec Martin Kolovratník se omlouvá v době od 14.30 do 15.15 z pracovních důvodů a zítra, tedy 22. března, z celého jednacího dne také z pracovních důvodů. Pan poslanec Petr Pávek se omlouvá z dnešního jednání v době od 14.30 do 19 hodin z důvodu jednání. Pan poslanec Dominik Feri se omlouvá z dnešního jednání v době od 14.30 do 19 hodin z pracovních důvodů. Paní poslankyně Tereza Hyťhová se omlouvá z jednání Poslanecké sněmovny dnes v době od 15 do 15.30 z osobních důvodů a pan poslanec Marian Jurečka se omlouvá od 14.30 do konce pracovního dne z pracovních důvodů.